Návrh zákona obsahuje dvě hlavní opatření, a to zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení a s tím související zkrácení lhůty, v níž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, a druhá věc, rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Zavedení povinné elektronizace hlášení o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti přinese potřebné urychlení předávání informací mezi ošetřujícím lékařem a okresní správou sociálního zabezpečení. ... kdy zaměstnanec svou oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli buď nesplní, nebo si bude chtít zaměstnavatel tyto skutečnosti sám ověřit. Zákon předpokládá elektronickou formu komunikace mezi zaměstnavatelem a okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé si tak budou moci velmi rychle ověřit, zda zaměstnanec, který nenastoupil do práce, je v pracovní neschopnosti, či nikoliv.
Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Lukáše Koláříka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.
Tak mi dovolte, že my jsme připravili soubor těchto pozměňovacích návrhů, a je jich zhruba devět. Původní text zákona definuje pojem sportovní organizace, se kterým je též v zákoně i v komplexním pozměňovacím návrhu dále pracováno. Tady se chci zastavit právě k tomu rejstříku, o kterém hovořil pan zpravodaj, což si myslím, že je tuším 20 let disciplína, která je velmi komplikovaná na půdě Poslanecké sněmovny, to znamená sportovních organizací, to znamená sportovců a sportovišť, přičemž dává Národní sportovní agentuře kompetenci definovat rozsah údajů a způsob jejich vedení vlastní vyhláškou. Předpokládá se, že v rámci svých kompetencí bude tuto jejich činnost koordinovat Národní sportovní agentura. Projektem, který není činnost, která je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného ověřeného postupu, a žádost o dotaci na tu činnost nemůže mít formální náležitostí projektu. V takovém případě může Národní sportovní agentura poskytnout dotaci pro zajištění činnosti sportovní organizace dle předem stanovených kritérií. Toto je první sněmovní dokument a soubor pozměňovacích návrhů. Nepředpokládá se nadále využívání osobních údajů, datum narození a bydliště fyzické osoby a namísto nich se předpokládá využívání rodných čísel. A dovolte mi, pane místopředsedo, děkuji samozřejmě ctěné sněmovně za pozornost, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k jednotlivým sněmovním dokumentům.
Ano, pane poslanče, děkuji. Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Václav Klaus, přihlásí se pan poslanec Zlesák.
Protože jako bývalý zpravodaj bych se skutečně pozastavil nad způsobem přípravy tohoto zákona. Teď ve druhém čtení jsme dostali kompletní přepracovaný návrh předkladatele. Čili my se tady minule hádáme sedm hodin o něčem, nakonec to, já to respektuji, většinou poslanců prošlo, a pak dostaneme na výbory úplně nový dokument úplně nového zákona, zcela přepracovaného.
Pokud si uvědomíme, že jsme dnes v prvém čtení tohoto sněmovního tisku, tak i při optimistickém předpokladu nejsme schopni projít celým legislativním procesem dříve než v dubnu tohoto roku. A tady se opět odkážu na důvodovou zprávu, a ta už je k tomuto tisku, kde předkladatelé hovoří, a tady cituji: Vzhledem k zavedení povinnosti ošetřujícího lékaře zasílat rozhodnutí o vzniku a o skončení dočasné pracovní neschopnosti příslušné okresní správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky lze očekávat, že na tuto skutečnost zareagují i dodavatelé lékařského softwaru. Za mě to zní logicky. A že budou k tomu i motivováni do doby, než vyjde zákon ve Sbírce zákonů? Nicméně je potřeba si říci, že těch softwarů, které používají naše zdravotnická zařízení ať už v ambulantní sféře, nebo v nemocnicích, je několik desítek. Podle mého názoru nebyly. A tady vzniká obrovské riziko, zvlášť když si uvědomíme, že zavedeme tuto povinnost v letních měsících, že se s tím budou zdravotnická zařízení velmi těžce potýkat a že jim způsobíme další problémy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, už tady mnohé zaznělo. Musím říci, že mě moc mrzí, že tady opět projednáváme návrh, který je šitý horkou jehlou a který, troufnu si tak předvídat, by mohl přinést podobný problém, jaký přinesly eNeschopenky a vůbec to, co jsme už tady kdysi prosazovali, právě v budoucnu. A musím říct, že z toho nevychází vůbec pozitivně. Tomu vůbec ale neodpovídá právě stanovená lhůta osmi dnů pro vyřízení žádosti zaměstnavatele o sdělení údajů o pracovní neschopnosti zaměstnance. Podle mě by bylo správně, aby informaci o pracovní neschopnosti zaměstnance dostával zaměstnavatel automaticky, nikoliv na žádost. V případě technologické poruchy by se pak samozřejmě musela stanovit lhůta na dodání například do jednoho dne, do 24 hodin. Chci podotknout, že toto byla jedna z našich velkých obav právě při schvalování karenční doby, že tedy právě ty první tři dny nemoci nebude schopen zaměstnavatel zkontrolovat, že jeho zaměstnanec je skutečně nemocen, že skutečně dodržuje léčebný proces tak, jak mu byl stanoven lékařem.
Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Protože nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení, projednávání tohoto návrhu zákona. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám ke druhému čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Tento návrh zákona částečně implementuje evropskou směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přijetím návrhu zákona bude ukončena její transpozice do českého právního řádu. V České republice bylo již v roce 2014 zasláno upozornění na nedodržení termínu této transpozice. Jedná se o technickou novelu. Jejím cílem je pouze zapracování minimálních požadavků stanovených evropskou směrnicí a v souladu s požadavky směrnice návrh zákona rozšiřuje okruhy orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Návrh zákona byl přikázán kontrolnímu výboru. Ten vydal 9. listopadu 2018 usnesení doporučující schválení návrhu zákona s pozměňovacím návrhem. Ministerstvo financí s pozměňovacím návrhem vyjádřilo souhlas.
Zákonem se zabýval kontrolní výbor jako garanční výbor. Zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček už je připraven.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podrobné informace jsou obsaženy v tomto usnesení. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.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 Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Dovoluji si upozornit, že na kontrolním výboru toto s pozměňovacím návrhem bylo přijato jednomyslně. Potom bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dní.
Děkuji, pane zpravodaji. Bylo by asi z hlediska jednacího řádu lepší, kdybyste to udělal v rozpravě. Já teď právě otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo ještě jednou.
Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy. Ano, hlásí se oba pánové poslanci naráz. Přednost dostal pan poslanec Pávek, po něm pan poslanec Munzar.
Já si to rád nechám vysvětlit, ale prostě všechny implementační normy jako mají svůj čas a měl by být ten čas i na to projednání v Parlamentu, to znamená v obou komorách, dostatečný. A to, že se tady apeluje neustále na zkracování lhůt, já nepovažuji prostě za seriózní postup.
Děkuji, pane poslanče. Jestli jsem to dobře zaznamenal, hlásila se paní ministryně, která má samozřejmě přednostní právo, takže jí udělím slovo nyní.
Ministerstvo financí v minulém volebním období mělo mnohem větší ambici ten zákon nejen transponovat, ale i novelizovat.
Pan zpravodaj dostal přednost, protože jinak by neměl přednostní právo, ale prosím, pane zpravodaji.
To bylo vysvětleno i na kontrolním výboru. Ve skutečnosti tento zákon procházel rok a půl Poslaneckou sněmovnou.
Navíc při výpadku některé ze základních služeb - můžeme se bavit například o rozvodech pitné vody, případně dodávce elektrické energie nebo zdravotnictví - je třeba uvažovat i o rizicích narušení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Proto se výslovně normují smlouvy o krizových stavech nebo situacích jim podobných. U ostatních není pochyb o uplatnění výjimky. Zároveň je z hlediska právní jistoty vhodné stanovit, že se v případě, kdy Ministerstvo vnitra posuzuje výjimky, neuplatní pravidlo, že smlouva je neplatná, pokud není zveřejněna. Navrhuje se, aby tato odpovědnost byla řešena a dotčeným orgánem aby bylo Ministerstvo vnitra jakožto gesční rezort pro otázky spojené s bezpečností, kritickou infrastrukturou a kybernetickou bezpečností.
Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Není ani ze strany navrhovatele, ani ze strany zpravodaje. Návrh na vrácení, pokud vím, nezazněl. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji za slovo. Jde o pozměňovací návrh, který v návaznosti na diskuze, které proběhly se zástupci sektoru energetiky, ke kterému se konal kulatý stůl, tak tam zazněly určité výtky k existujícímu zákonu, nikoliv k té naší novele.
Děkuji za slovo.
Jako další je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Adam Kalous.
Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, tímto se přihlašuji ke dvěma písemným pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku číslo 50, a to té části týkající se registru smluv. Jelikož už uplynulo několik měsíců od ukončení obecné rozpravy, ve které jsem vystoupil a popsal ten pozměňovací návrh, tak bych jenom připomenul, čeho se to týká, a to, že by byla zrušena výjimka z povinnosti zveřejňovat smlouvy pro firmy, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu. Podniky, které dnes zveřejňují v registru smluv, například Budějovický Budvar, Lesy České republiky, Aeroholding, změna nijakým způsobem nezasáhne. Podle mého názoru tento pozměňovací návrh reflektuje požadavky vojenských podniků na zpřesnění bezpečnostních a obraných výjimek v souladu se zněním Ústavy a zároveň zachovává veřejnou kontrolu nad vojenskými podniky v režimu, který neohrožuje bezpečnost ani jejich oprávněné obchodní zájmy.
Já vám také děkuji.
V obecné rozpravě jsem zdůvodnil pozměňovací návrh, který jsem načetl. Nyní se formálně přihlašuji k jeho číslu.
Poté pan poslanec Chvojka. Děkuji za rychlé přihlášení. Pan poslanec Chvojka, poté pan poslanec Luzar.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Počkejme se 106, s její novelizací, na vládní legislativce.
Další pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Jurečka.
Čili vás nebudu muset zatěžovat čtením čtyřstránkového elaborátu a pouze se odkážu na číslo 2114, které obsahuje tento pozměňovací návrh. Samozřejmě v papírové podobě bude předán.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. A mohu tedy potvrdit tu dohodu, ke které nakonec došlo. Pan poslanec Bauer ten svůj návrh stáhl a po té dohodě jsme my tedy společně v komunikaci s legislativou Ministerstva dopravy vykomunikovali znění toho finálního pozměňovacího návrhu, vnímám ho asi jako společný, a domluvili jsme se, že tím iniciátorem byl kolega Bauer, takže v podrobné rozpravě se k němu přihlásí on. Ve svém komentáři ještě připomenu jednu věc, kterou si myslíme, že zůstává otevřená, a nechceme ji už řešit v této novele zákona. Je to spíše drobné technické upřesnění, které už jde opravdu do hloubky technického detailu. A logicky v tom návrhu říkáme, že znění toho technického předpisu musí si schválit Ministerstvo dopravy. Musí mít na to vliv. A nemůže to být konáno bez něj.
Děkuji. Pan poslanec Pávek jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Milé kolegyně, vážení kolegové, tohleto je evergreen. Možná pro ty z vás, kteří nebyli u toho vysvětlování na hospodářském výboru, tak bych vám chtěl říct, že mají předepsanou velikost obrazovky - asi takhle velikou. My jsme to poměrně sofistikovaně rozebrali na hospodářském výboru. Napadli jsme ty věcné problémy, které tam byly. To nebyla politická diskuse, byla to diskuse velmi věcná. A Ministerstvo dopravy slíbilo nápravu. Nestalo se tak rozhodně v plném rozsahu. To znamená, za nás, za nás, nemůžeme tuto normu podpořit, tak jak byla předložena, a budeme se přiklánět k těm pozměňovacím návrhům, které tady zazněly od kolegy Bauera a Kolovratníka. Vy víte, pane kolego, že ta definice toho malého plavidla je rozhodující mimo jiné právě proto, které plavidlo si musí takovéto zařízení pořídit či ne, koupit či ne. Ty náklady činí zhruba 150 tisíc. Na to by žádný převozník nikdy v životě nevydělal.
Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já bych to neházel jenom na pana ministra Ťoka. Jako implementace nebo transpozice evropského práva, to tady slýcháváme každé sezení pléna u různých návrhů zákonů. U těch přívozů, a některé přívozy ještě jsou dokonce na lanku, takže tam to vůbec nechápu. A komu tím prospějete! No samozřejmě všichni víme, těm, kteří vyrábí a dodávají ty transpondéry.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Nemá zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Matušovská.
Děkuji, pane předsedající. Je to pozměňovací návrh, který se vlastně zabývá posuzováním technické způsobilosti plavidel.
Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Text výjimky, která je součástí zákona o registru smluv relativně krátkou dobu, je výsledkem složitě hledaného kompromisu v minulém volebním období v této Poslanecké sněmovně. Ostatně i vláda se ve svém neutrálním stanovisku k návrhu zákona ke zrušení této výjimky postavila jednoznačně odmítavě, když konstatovala, že s ohledem na krátkou dobu, po kterou je toto ustanovení účinné, by jeho případné zrušení mělo být předmětem širšího konsenzu, aby výsledná právní úprava byla stabilní z dlouhodobého hlediska. Jednoznačná legální definice obchodního tajemství totiž neexistuje a výklad toho, co je obchodní tajemství, provádějí v každém konkrétním případě soudy. Jejich názory na obsah tohoto pojmu s přitom mohou různit i podle okolností, které mohou v daném případě způsobit. Nutno navíc zdůraznit, že zachování předmětné výjimky z povinnosti uveřejňování smluv v žádném případě neznamená, že by byla znemožněna veřejná kontrola hospodaření právnických osob, na něž tato výjimka dopadá. Zřizovatelé a vlastníci z řad ústředních orgánů státní správy a územně samosprávných celků svoji kontrolní činnost uplatňují průběžně, a to ať už přímo, nebo prostřednictvím dozorčích rad. Stát a územně samosprávné celky mají dostatek kontrolních mechanismů, které mají mnohem širší dosah než registr smluv, s tím rozdílem, že neohrožují podnikání. V neposlední řadě je pak nutno dodat, že doba, po kterou je dané ustanovení zákona o registru smluv účinné, není dostatečně dlouhá na to, aby mohly být zodpovědně vyhodnoceny jeho případné negativní dopady.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. S přednostním právem, a i bez přednostního práva, pan předseda Bartošek.
Já jsem v úvodu jednání Poslanecké sněmovny navrhoval, abychom posečkali 14 dnů s projednáním tohoto bodu. Vůle byla většinová jej projednat dneska, já to respektuji. Navržené rozšíření definice povinných subjektů nesnižuje s ohledem na užitou terminologii zákona o obchodních korporacích riziko budoucích aplikačních problémů. Vládní návrh navíc oproti poslaneckému návrhu musí obsahovat všechny atributy plného legislativního procesu. Dále se jedná o strategicky významné smlouvy z hlediska zabezpečení základní infrastruktury státu, jako je například záchranný systém, obrana státu, Správa státních hmotných rezerv, které vyplývají především ze zákona o integrovaném záchranném systému, zákona o zajištění obrany České republiky či zákona o Správě státních hmotných rezerv. Narušení funkce kritické infrastruktury by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiky státu. V souvislosti s dynamicky se rozvíjejícími technologiemi se potenciálně zvyšuje riziko bezpečnostních incidentů a kybernetických útoků. Proto je třeba věnovat maximální pozornost bezpečnému fungování kritických společenských nebo ekonomických činností, především pak fungování prvků kritické infrastruktury. Je samozřejmé, že každý občan má právo na informace. Právě prvky kritické infrastruktury vyžadují maximální ochranu, aby stát dostál vůči občanům své povinnosti zajistit vnitřní bezpečnost a ochranu před škodlivými následky výjimečných stavů, například útoky na měkké či tvrdé cíle, kybernetické či jiné bezpečnostní incidenty. Právní předpisy regulující kritickou infrastrukturu ctí ústavně zaručená práva a svobody, zejména právo na respektování soukromého života, ochranu osobních údajů, svobodu podnikání, právo na vlastnictví a právo na účinnou právní ochranu. Jednoznačně stanoví odpovědnost provozovatelů kritické infrastruktury za kontinuitu poskytování těchto služeb, povinnost přijmout vhodná a přiměřená technická i organizační opatření k řízení bezpečnostních rizik a jejich předcházení, správcům informačních nebo komunikačních systémů odpovědnost za bezpečnost jejich systémů. Proto navrhuji vyjmutí smluv, jejichž plnění přímo souvisí s bezpečností státu, veřejnou bezpečností a ochranou veřejného zdraví, jedná se především o smlouvy provozovatelů prvků kritické infrastruktury, respektive základních služeb kybernetické bezpečnosti. Těmi jsou dle evropské směrnice energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktura finančních trhů, zdravotnictví, dodávky a rozvody pitné vody a digitální infrastruktura.
Tolik asi pro tuto chvíli.
Paní zpravodajko, máte slovo.
Já bych se tedy vyjádřila podobně, protože to je zrcadlová norma, až na výjimky. Současně jsem ještě uplatnila dva návrhy, které jsou i úplně stejné jako ty dva pozměňovací návrhy, čili spíše drobné povahy, které zlepšují ten zákon. Kde to nelze, což jsou samozřejmě s ohledem na specifika tlumočnické činnosti některá ustanovení, tak tam to vyjadřuje jiným způsobem. Ale nic se nemění na té celkové konstrukci, centralizaci, odměňování a dalších aspektech včetně vyvození odpovědnosti a možných přestupcích.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. V tom případě nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím žádnou přihlášku z místa do obecné rozpravy. Mohu obecnou rozpravu ukončit a zahajuji podrobnou rozpravu. Požádám tedy pana poslance Jakuba Michálka, aby se ujal slova v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1765, což je pozměňovací návrh, který navrhuje zrušení povinnosti archivovat podklady u překladatelů, protože jde nám tady o to, abychom snížili byrokracii ve státě, a domnívám se, že není potřeba, aby každý soudní překladatel měl kumbálek, ve kterém schraňuje soudní překlady, když ten překlad už je jednou uložený na soudě a soud je zodpovědný za to, že si ten překlad má archivovat. Není potřeba, abychom činili zodpovědným toho překladatele. Je to zbytečná administrativní povinnost. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Tentokrát nikoliv jako zpravodajka, ale jako poslankyně. Děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu mohu skončit. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak. Žádný návrh na hlasování nebyl přednesen, mohu ukončit bod číslo 8 a projednávání tohoto tisku ve druhém čtení. Pan ministr i paní zpravodajka jsou na místě. Z pověření vlády tedy požádám znovu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby tento tisk uvedl.
V podstatě se jedná o změnu některých zákonů, které bezprostředně souvisejí s těmi dvěma právě doprojednanými body, to znamená s úpravou znalců a s úpravou tlumočníků a překladatelů. Jedna z nich je podpoření elektronizace při výkonu znalecké a překladatelské a tlumočnické činnosti. Na druhou stranu chápu, že to vyvolává určité obavy z hlediska rovnosti účastníků.
V tuhle chvíli je to poslední přihláška do rozpravy. Pokud nikoho nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj shrne rozpravu, prosím.
A zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.